Táži se, zda má někdo zájem o návrh k hlasovací proceduře. Prosím, pan poslanec Berki. Má ještě někdo zájem o změnu hlasovací procedury? Je to tak, pane zpravodaji? Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Berkiho. Kdo je proti? Hlasování číslo 130, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 159, proti žádný. Kdo je proti? Nyní bychom přistoupili k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.
Děkuju.
Návrh byl přijat.
Návrh zákona je zejména reakcí na odůvodněné stanovisko Evropské komise k nedostatečné transpozici některých pravidel stanovených v zadávacích směrnicích. Jedná se zejména o dva druhy, a to problematiku stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek pravidelné povahy a přípustnost ústní komunikace v zadávacím řízení. Máme zde tedy implementační dluh České republiky vůči EU. Ta široká diskuse, já se k tomu jenom krátko vrátím, byla pak vedena ve vztahu k mému pozměňovacímu návrhu, který se týkal změny definice veřejného zadavatele, a to s cílem vyjasnit postavení jednotlivých organizačních složek státu a umožnit jejich efektivnější spolupráci. Já jsem to zmínil v úvodu. To znamená, že tato úprava není, jak občas zaznívalo, jakási revoluční úprava v zadávání veřejných zakázek, ale spíše to je vyjasnění a přihlédnutí k praxi v jiných členských zemích. Samozřejmě to má dopady i třeba směrem k moderním technologiím. Velkou otázkou je otázka bezpečnosti, a jak stát jako celek může přistupovat k řešení otázek bezpečnosti. Velkou věcí, která je již standardem: budeme využívat jako stát cloudová řešení pro služby agendových systémů, v budoucnosti digitalizace stavebního řízení a další. I otázka cloudů je zásadní věcí, na kterou tato rozšířená spolupráce vertikální míří. Takže já vám děkuji za pozornost, úvod byl výrazně kratší než u předchozího tisku, a toliko asi za mě slovo úvodem.
Prosím.
Odůvodnění této legislativně technické úpravy: k legislativně technické úpravě je přistoupeno z důvodu nutnosti zajištění vzájemné návaznosti vět příslušného souvětí poté, co je tímto novelizačním bodem jedna z vět tohoto souvětí odstraněna. Dále bylo v této souvislosti nutno zachovat i srozumitelné znění příslušného novelizačního bodu. Z tohoto důvodu se za odstraněnou část souvětí vkládá zájmeno "se", které by zde po doplnění novelizačního bodu o nahrazení čárky spojkou "a" chybělo. Odůvodnění: Jedná se o vloženou větu, která má být oddělena čárkami. To nebylo záměrem pozměňovacího návrhu a pro jednoznačnost výkladu je tedy tato změna nutná. Tato úprava mění znění tak, aby jazykově korespondovalo s původně zamýšleným významem daného ustanovení.
Já samozřejmě vím, že koalice k tomuto má nesouhlas. Vím, že se to nelíbí ani jednomu z rezortů, že to je nesystémové a tak dále. A pak je to ono zmiňované poměřování veřejných zájmů. Považuji vždycky za správné odůvodnit všechny ty věci, jak se k tomu budeme stavět. Věřím tomu, že takovéto vysoce odborné zákony bychom měli dělat napříč politickým spektrem, a tady je ukázka toho, že to lze.
A nyní řádně přihlášený pan poslanec Ivan Adamec.
Děkuji. a) bodu 3 a staveb technické infrastruktury pro energetiku a elektronické komunikace". A pak je tam další bod, který v tuto chvíli už je stejný. Dneska nesplňují parametry stavebního zákona, je to vlastně legálně černá stavba. Podle novely stavebního zákona to splňovat budou.
Děkuji. Přeji hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, budeme pokračovat v rozpravě. Prosím, máte slovo.
Dobré dopoledne, kolegové.
Takže již bez odůvodnění po dohodě s legislativou teď zcela přesně a pomalu načtu první legislativně technickou úpravu. Teď je snad legislativně technická úprava načtena zcela precizně.
Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Bartoš. Prosím, máte slovo.
Bude to skutečně jenom minutka. Ten zákon, který jste zmínila, zákon o majetku, řeší Českou republiku jako právnickou osobu, ale zákon o zadávání veřejných zakázek řeší Českou republiku jako zadavatele. Zákon o zadávání veřejných zakázek rozlišuje takzvané provozní jednotky, které zadávají samostatně, což platí i v případě například jednotlivých ministerstev. Ale samozřejmě ta argumentace zazněla, já to beru v patrnosti a mám k tomu i samozřejmě právní analýzu, jak je uchopen stát jak v případě ZZVZ, tak v případě zákona o majetku státu.
Děkuji, pane ministře. Prosím.
Z jejich pohledu fakticky brání možnosti výkladu splnění podmínek vertikální spolupráce. Tak jenom nepinkejme si to tady, fakt se na to podívejte, protože to by pak samozřejmě bylo neefektní, abychom v zákoně o veřejných zakázkách to měli tak a o majetku státu jinak.
Reagovat s faktickou bude pan ministr. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Tady jenom zdůrazňuji, že nebude v důsledku stažení pozměňovacího návrhu pod bodem 10 panem poslancem Michálkem hlasován bod 3 z legislativně technických úprav. Návrh zákona jako celek.
Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Kdo je proti? Hlasování číslo 154, přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 148, proti žádný. Návrh 10 z procedury byl stažen a tím se stává nehlasovatelný návrh E. Prosím, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Já se jenom ujistím, hlasovali jsme o návrhu procedury jako celku?
Odůvodnění: změna je provedena za účelem lepší návaznosti druhé vedlejší věty daného souvětí na větu hlavní.
Prosím, máte slovo. Táži se pana poslance Berkovce, zda jeho přihlášení k faktické platí? Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.
Skutečně, zákon o veřejných zakázkách byl připraven v podstatě k hladkému schválení, nicméně nám to trošičku rozbořily některé pozměňovací návrhy. Já jsem ráda, že došlo ke stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem D, body 1 až 4 a body 6 až 10 panem předsedou Michálkem. Já jenom bych chtěla říct, abyste si tam... úplně tak nešlo o ten střet zájmů jako takový, ale šlo o automat. Proto jsem ráda, že se to stáhlo. Chápu, že teď velmi spěcháme, aby Česká republika nedostala pokutu. Jenom, pane ministře, upozorňuji, že ten návrh tak, jak teď je, že Česká republika bude samostatný zadavatel - už to nezpochybňuji, máte to černé na bílém - ale ten návrh není v souladu se zákonem o majetku státu. Tak jenom pozor na tohle, že je potřeba potom ty věci dorovnat.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Nechci vás tady tím zdržovat, proto tedy odkazuji pouze na ten sněmovní dokument, který je v systému. Soudnímu dvoru Evropské unie, k tomu, že tam by měl snad žádat o nějakou předběžnou otázku. Je potřeba přihlédnout i k tomu, že zde platí finanční nařízení od roku 2018, které stanoví povinnosti státu, které musí zavést tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů u veřejných zakázek.
Nyní do rozpravy je přihlášen pan zpravodaj Haas.
Děkuji mnohokrát, paní předsedající.
Stanovisko výboru - doporučující.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Hlasování číslo 146, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 160, proti žádný. Návrh byl přijat.
Stanovisko výboru - nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Je to zkrácení lhůt pro vybrané vyhrazené stavby, verze 1. Stanovisko výboru: nedoporučující.
Návrh byl zamítnut.
Stanovisko výboru: doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 150, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat.
V hlasování číslo 148 jsem hlasoval proti, na sjetině mám "pro návrh".
Děkuju.
Budeme tedy pokračovat v hlasování.
Takže dále budeme hlasovat návrh I2 pana poslance Telekyho - smlouva o smlouvě budoucí. Stanovisko výboru je doporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 151, přihlášeno 166 poslanců a poslankyň, pro 161, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, budeme pokračovat.
Protože byl přijat návrh A, je návrh pana poslance Králíčka, sněmovní dokument 2394, nehlasovatelný. Stanovisko výboru: nedoporučující.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ano, o všech návrzích tedy bylo hlasováno, je tomu tak. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.
Na sjetině mám pro, hlasoval jsem proti a nezpochybňuji hlasování.
Čili pan poslanec Zuna nezpochybňuje hlasování. Pan poslanec Králíček? Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Ano, má zájem. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Rychle druhá reakce nebo druhý negativní postřeh. - poté, co povolení stavby nabude právní moc, zrušit v přezkumném řízení podkladové závazné stanovisko a řízení o povolení stavby obnovit. Obávám se, že možnost devět měsíců od povolení znovu zrušit v přezkumném řízení podkladové závazné stanovisko je ohromné riziko a že nám to bude dělat veliké problémy. Chci, aby to tady zaznělo. Třetí, předposlední problém, který chci zmínit, je rigidita územního plánování. Nestalo se to. Ale abych byl korektní, budu rád, když se třeba za rok dozvím, že jsem se dnes v tomhle svém dnešním vystoupení mýlil.
Děkuji. Ještě přečtu omluvy, než mu udělím slovo.
Pan ministr to řekl ve druhém čtení, tuším. Teď si odskočil, tak předpokládám, že to potvrdí. Takže se budu těšit na tuhle novelu a na to, že se to nepromlčí a že to skutečně stihneme ještě v tomhle volebním období.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy?
Já tedy musím říct jednu věc. Také se ukázalo, že ta úprava byla taková, že vlastně se prodloužilo stavební řízení. Prodloužilo! Takže řekněme si na rovinu, ne každý pokus může vyjít, a tento evidentně nevyšel. Už jsem to tady také říkal, jak to bude fungovat, a že tady došlo k dohodě. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Ano, vzkážu rád panu předsedovi Adamcovi, člověk se může mýlit a chybovat. Byl jsem optimistou u té předpředchozí novely s Karlou Šlechtovou a nezafungovala tak, jak jsme si představovali. Učíme se. Já to nemám problém, pane kolego, přiznat. To za prvé.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Konstatuji, že jsme schválili tento postup. Nemáte zájem. Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, k vyslovení souhlasu s ratifikací předkládám změny přílohy I a II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu. Mezinárodní úmluva proti dopingu ve sportu byla přijata na generální konferenci UNESCO v Paříži dne 19. října 2005 a jde o mnohostrannou smlouvu, která pro Českou republiku vstoupila v platnost dne 1. června 2007 a jejímž účelem je harmonizace a podpora boje proti dopingu ve sportu jako jednoho z negativních jevů, který je se sportem spojen. Nedílnými součástmi úmluvy jsou příloha I - Seznam zakázaných látek a metod a příloha II - Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky. Změny přílohy Průběžně dochází také k vyřazování některých látek a metod ze seznamu, pokud jejich zařazení na seznam dále nesplňuje kritéria stanovená Světovou antidopingovou agenturou. Změny přílohy II definují nebo zjednodušují pro sportovce i lékaře použití některých nejméně závažných dopingových látek k lékařským účelům. Obě přílohy jsou nejen součástí úmluvy, ale také mezinárodními standardy vydanými Světovou antidopingovou agenturou. Jejich předkládané znění je závazné pro všechny národní sportovní federace a svazy a jejich členy v České republice od 1. ledna 2023, a to bez ohledu na datum ratifikace navrhovaných změn úmluvy. Schvalování změn úmluvy představuje formální legislativní proces. Děkuji za pozornost.
Já si myslím, že zahraniční výbor by se tím měl zabývat.
Dobře. Nevidím zájem. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení? Žádnou přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. O závěrečné slovo není zájem, děkuji. Nyní tedy přikročíme k hlasování o návrhu usnesení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti tomuto návrhu usnesení?
Já bych přece jenom poprosil paní zpravodajku, aby to usnesení ještě jednou na mikrofon načetla, ať víme přesně, o čem budeme hlasovat. Jenom se chci ujistit, jestli je to takto přesně? A já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl načteno? Ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Děkuju jak paní poslankyni, tak panu ministrovi. Dalším bodem, který začneme projednávat, je bod číslo Zahajuji všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Do všeobecné rozpravy se nikdo nehlásí a všeobecnou rozpravu tedy končím. Byť asi formálně, nicméně přistoupíme k rozpravě podrobné. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Návrh usnesení byl přijat. Mám informaci, že pan guvernér České národní banky se omlouvá a nebude při projednání tohoto bodu přítomen. Zprávu projednal rozpočtový výbor. Už běží?
Navíc jsme dali peníze do jednodenní medicíny, do centrové péče, a tak bych mohl pokračovat. Zásadním způsobem jsme navýšili, naprosto zásadním jsme navýšili následnou péči. Mě vůbec nenapadlo, že by toto mohl být složitý a konfliktní materiál. Samozřejmě obavy o to, že by se nějak debatovalo o změně valorizace úhrad za státní pojištěnce, prostřednictvím paní předsedající, tak já myslím, že paní poslankyně, vaším prostřednictvím, stejně jako já ví, že je to nesmysl.
Prosím.
Já jenom v krátkosti.
Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Do podrobné rozpravy se taktéž nikdo nehlásí, takže podrobnou rozpravu končím. Zagonguji pro kolegy. Počkáme, až se ustálí počet. Kdo je proti?
Z pověření vlády tento předložený návrh uvede ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Zároveň platí, že Rwanda je v poslední době jednou z výrazně rostoucích ekonomik v Africe se stabilním politickým a investičním prostředím. Možná tu ještě nezaznělo, že je to důležité i pro případné přelety. Děkuji.